Ať odpoví panu Bžochovi! Já bych rád slyšel tu odpověď, kde jsme okupanty.
Nyní pan poslanec Marek Výborný.
Panu kolegovi Bžochovi bych chtěl jenom prostřednictvím pana předsedajícího říct, že to není nic zvláštního a nového. Já s vámi souhlasím. Když ta odpověď není, tak se prostě odejde středem a dělá se, že nic. Tak to jenom k tomu. Já se obávám, že to je přesně naopak. Tak já se k tomu hrdě hlásím. My ho považujeme za důležitý. Dneska jsme v situaci, kdy potažmo to může být ohrožením i pro občany České republiky. Jsme v situaci, kde řešíme zcela nové výzvy, hybridní výzvy a další. Je to velmi důležité. Přece v žádném případě tomu tak není.
Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní faktická poznámka ministra obrany Lubomíra Metnara.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslel jsem, že už mám své vystoupení, že jsem odprezentoval, ale některé výroky mě opravdu přinutily, abych zareagoval na některé věci svých předřečníků. Co se týče nasazování, že by měli být někde k práci stavění silnic, víte dobře, tady toto musím kategoricky odmítnout a vojáků se zastat. Vždycky, když byly mimořádné události, vojáci pomáhali při všech katastrofách, ať už to byly přírodní, nebo průmyslové havárie. Dále bych chtěl vyzvednout, že voják, kterých si tady vážíme, je velmi odborné povolání, které si zaslouží naši úctu. Jsou věci, že bych nerad, aby vojáci, kteří si naši úctu zaslouží, byli zatahováni do takových debat jako okupace a další.
Navrhuji, aby dále byla tato věc přikázána zahraničnímu výboru, protože se jedná o záležitost, která se týká vyloženě zahraničních akcí.
Také se s ním vyrovnáme hlasováním. Ještě se prosím někdo hlásí s návrhem na přidělení výborům? Nehlásí. Teď budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh jsme přikázali výboru pro obranu. Další návrh zazněl na přikázání stálé komisi pro Ústavu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh jsme přikázali k projednání stálé komisi pro Ústavu. Poslední návrh, který zazněl na přikázání, byl návrh na projednání v zahraničním výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím, máte slovo.
Ano, děkuji.
Ano, děkuji. Hlasování nebylo zpochybněno. Žádný návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty nezazněl. Děkuji paní navrhovatelce, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní bychom měli projednávat bod číslo 35, vládní návrh zákona o lobbování, jde o sněmovní tisk 565, prvé čtení, ale paní ministryně Marie Benešová je omluvena, je na zahraniční cestě. Není pověřen nikdo jiný, takže se nemůžeme tímto návrhem zabývat. Stejnou situaci máme i v případě bodu 36, tedy vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, také se tímto bodem z tohoto důvodu nemůžeme zabývat. A pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem.
Takže já jsem chtěl poprosit vládu, jestli by pověřila - nebo případně pokud ví, že ten ministr tady nebude v době, kdy se má projednávat návrh zákona o lobbingu, který předložil, tak aby si požádal o zařazení těch návrhů na nějaký jiný čas, tak aby to nespadlo až úplně na konec.
Otevírám další bod. Otevírám další bod. To znamená, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas už v prvém čtení.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně, já bych vás opravdu požádal, abyste si dnes prošli ten seznam bodů, které má Poslanecká sněmovna projednávat, a abyste byli skutečně tak laskaví a sdělili nám, které z těch bodů reálně chcete dnes projednávat a na který z těch bodů si někdo z členů vlády bude ráčit udělat čas, přijde do Poslanecké sněmovny. Tady nám padají skutečně body na konec. Já bych byl skutečně rád, abyste nám dopředu avizovali, abychom si sami udělali pořádek v tom, o čem dnes budeme a nebudeme jednat, ke kterým těm bodům se uráčí někdo z ministrů přijít, kde nějaké pověření je, nebo není! Toto se tady odehrává opakovaně a skutečně toto nikomu avizováno nebylo. Potom prosím, tedy hlásí se pan předseda Faltýnek, vaším prostřednictvím, pane předsedající, bych jeho prosil o to, aby ostatním předsedům poslaneckých klubů dal relevantní informaci o tom, o čem dnes skutečně budeme jednat.
Já jenom pro pořádek konstatuji, že podle informací, které mám k dispozici, se nebudeme moci zabývat ani bodem 46, bodem 47 a bodem 49 z těch nejbližších bodů, které jsou na řadě. Nicméně můžeme se zabývat tím bodem, který teď máme, ale pan předseda Faltýnek s přednostním právem.
Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Ano, pan předseda Rakušan má pravdu. Pan ministr Havlíček je bohužel teď v Senátu. Nevím, do jaké míry to šlo, nebo nešlo naplánovat. A paní ministryně spravedlnosti je, mám pocit, v Maďarsku, je omluvena do konce týdne. Já tomu rozumím, budu to řešit, máte pravdu. Omlouvám se i za nepřítomné ministry. Odpoledne tady máme napevno zařazené body a ti ministři už tady přítomni budou.
Prosím.
Čili to se stalo panu vicepremiérovi Havlíčkovi, který v tuto chvíli obhajuje jiný zákon v Senátu, a prostě řešení nebylo možné. Takže já věřím, že se to nestává často. Prostě jakmile na mě mávli, odjela jsem, ale byla jsem v České republice, takže to šlo, byla jsem kousek za Prahou.
Takže končím obecnou rozpravu a dávám závěrečné slovo zástupkyni navrhovatelů.
Konzultovali jsme tuto variantu s ústavními právníky a nedoporučovali ji. Protože obecně platí, že zahušťování Ústavy a prohlubování jejího kazuistického charakteru prostě není dobré. To byl ten argument, který tam zazníval. Ale tato varianta také byla jedna z diskutovaných, nakonec se i s ústavními právníky po dohodě zvolila varianta tato. K tomu, co tady zaznělo v diskusi, hned na tom začátku, kdy tady pan místopředseda Filip říkal, že to bude v rozporu s jednacím řádem, tak bych rozhodně všechny kolegyně a kolegy chtěla ubezpečit, že to tak není. Komunisté v tomto ten názor mají stále konstantní. Takže už se vlastně to osvědčilo, ta 60denní lhůta se osvědčila praxí. Takže tady skutečně bych chtěla ubezpečit všechny, že nikdo žádný jednací řád Poslanecké sněmovny ohýbat nebude. Ten má i nadále pravomoc do rozhodnutí vlády zasáhnout a donutit vládu, aby své rozhodnutí změnila a aby byla vojska stažena. Přeci vyslat jednotku, která - teď to je reakce na připomínky zejména kolegů z SPD - vyslat jednotku, která by byla schopna rozpoutat válečný konflikt bez povšimnutí v tak krátké době, je fakt zcela iluzorní. Takže samozřejmě, že se těm pozměňovacím návrhům, pokud ten návrh projde do dalšího čtení, tak se jim budu věnovat. Jsem připravena i k tomu znovu ústavní právníky přizvat, tak aby skutečně v případě, že Piráti navrhnou ještě nějaké vylepšení, tak abychom měli jistotu, že to bude opět lege artis s naším ústavním pořádkem. Takže neměnily se paragrafy, měnil se text důvodové zprávy, který reagoval právě na některé připomínky. To je za mě jako za navrhovatelku v tuto chvíli všechno. Já bych pak pouze uvedla a poprosila ctěné kolegyně a kolegy po dohodě s ústavně-právním výborem, se zpravodajem Dominikem Ferim, že bychom navrhli, aby se garančním výborem tohoto návrhu stal výbor pro obranu. Dalším výborem, který se bude touto otázkou zabývat, bude samozřejmě ústavně-právní výbor.
Bylo tu namítáno -
Budeme rozhodovat o návrzích a rád bych, aby všichni dobře vnímali zpravodaje.
Co se týče taxativního výčtu - taxativní výčty jsou obecně problematické z toho důvodu, že jsou prostě taxativní.
A samozřejmě mít tyto velké prostředky na jednom účtu soukromé společnosti je poměrně značné riziko. Děkuji za odpověď.
Já jsem vás nepřerušil, nechal jsem vás dokončit vaše dotazy. Jenom bych chtěl upozornit, že původní interpelace zněla: Jaký máte program, pane premiére? Vy jste to pojali už potom, že se ptáte na konkrétní účty. Děkuju.
Já souhlasím s panem předsedou Sněmovny v tom, že bychom to takhle neměli vést a že by pan premiér měl být přítomen na interpelacích. Člověk se nemůže spolehnout na nějaký daný směr, viditelně to vychází z marketingových průzkumů. Já se v souvislosti s tímto chci zeptat na rezortismus, protože panu premiérovi se tady ministři točí jak na orloji. Je to o celkové změně myšlení, změně konceptu a proniknutí do jádra výměny informací mezi rezorty a podobně. Ale kdykoli se na to ptám, kdykoli zkoumám konkrétní příklady, tak se vlastně dozvím, že ty rezorty spolu nespolupracují. Takže pan premiér tady v několika projevech se vyjadřoval, že tohle se určitě jeho vlády netýká, že on s tím zatočí. Ale výsledky žádné nevidíme.
Skutečně by bylo vhodné, abychom měli předem připravená témata, o kterých se budeme bavit, ale jak už jsem vysvětlil, to není možné, pokud je tam desetiměsíční interval mezi tím, co my podáme nějakou písemnou interpelaci, a pan premiér se dostaví do Poslanecké sněmovny na písemné interpelace. Protože se tam vždycky střídá jeden-druhý, jeden-druhý, konec. Ostatně tak jak nám slíbil i v odpovědi na jinou naši písemnou interpelaci, kde uvedl, že se na nás těší a že určitě přijde tento rok do Poslanecké sněmovny. Bylo by dobré, kdyby to nebylo jenom tento rok, ale třeba i tento měsíc nebo tuto schůzi. Já mám připravena i další témata, která jsem chtěl probrat, a skutečně je to k tomu tématu, čili k tomu programu. Já jsem si ho tady vytiskl, program pana premiéra Babiše, mám ho tady vytištěný.
Máte slovo, prosím.
Já jsem to chtěl jenom upřesnit.
Spolupráce skupiny lidických dětí s památníkem ustala. Nevhodně načasovaná reportáž, kterou ředitelka nemohla ovlivnit, posloužila k diskreditaci její osoby a práce. Já si však na činnost památníku stěžovat nemohu. Z mého pohledu funguje dobře, důstojně a se vší zodpovědností. Proto se také obracím na vás, pane ministře, abych vás o tom, co si o tom myslím já, poslední přeživší žena, informovala. Velmi bych si proto přála, abyste rezignaci paní ředitelky nepřijal." Tolik tedy dopis paní Skleničkové. Já chci uvést, že předmětem sporu není historický příběh sám o sobě , k tomu se nejspíše vyjádřit neumíme a nechceme, ale ptám se, pane ministře, proč jste se nepostavil za svoji organizaci a za její ředitelku.
Děkuji za tu interpelaci, ale poprosil bych o lepší dodržování času, a prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne. A nechtěl bych o tom přesvědčit jenom vás. Já jsem se dnes setkal s paní Dagmar Kosovou, která je statutární zástupkyní paní Lehmannové. Já jsem dostával dopisy, že se nebudou účastnit besed, a to dokonce i někteří, kteří v tom sehrávali docela zásadní roli, a já nemám pochyby o významu, který to mělo, i o tom, že se toho všichni účastnili. Takže já doufám, že už od toho pondělka bude jasně řečeno i přímo jim, a že se toho zúčastní, že mi jde o všechny z nich a že to je to, čím jsem veden já, a přál bych si, aby tím byl veden i do budoucna ten památník. My tam nebudeme vést žádné války s nikým. A vůbec ne tedy s přeživšími nebo s nějakou jejich částí, protože já mezi nimi v tomto nerozlišuji. A přál bych si, abychom se dokázali sejít u jednoho stolu a aby se ukázalo, že jsme spolu všichni schopni mluvit. Já jsem už mnohokrát řekl, že pokud tam tito lidé žijí, tak to nemůžeme dělat bez nich. A já bych si přál to dát znovu dohromady a doufám, že se to povede a že i po tom, co se nyní odehrálo, pokud jsme to s paní ředitelkou cítili každý jinak, tak proto to dopadlo, jak to dopadlo, protože mně to připadalo, že mně více než jí vadilo to štěpení. Více mi vadilo to, že vlastně najednou to zůstává, že část těch přeživších zůstává stranou. A já věřím, že se to povede.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
A proto ta moje otázka zněla, že já si myslím, že byste se za tu organizaci postavit měl.
Prosím pana ministra, jestli bude reagovat na doplňující dotaz. Máte slovo.
Ano, já jsem se snažil sledovat tu argumentaci poctivě, ale možná bych to viděl jinak v tom, že mně nepřipadá prvotní ta organizace, pro mě je prioritní to, co se v těch Lidicích odehrálo, ti, kteří jsou tam ti svědci, a já bych se nejvíce chtěl starat a pečovat o tohle, o tu paměť vůči té události a třeba určitou asistenci těm, kteří tam zůstali jako svědci. Ta organizace tam vznikla kvůli nim. My tam nejsme kvůli organizaci, kvůli lidickému památníku. A vy dobře víte, že jsem dokonce řekl tu větu, že pokud tam dneska žijí pamětníci, tak já si neumím představit smysl toho památníku, pokud on bude existovat paralelně a bez nich. Dokud žijí, musíme být s nimi. A bez ohledu na to, jak je to třeba komplikované, oni můžou být různí, ale já tohle cítím jako svou povinnost, a proto vlastně jsem se nespokojil možná s tím, jakou památník sehrával v téhle věci roli, protože mi připadalo, že měl udělat něco víc.
Nicméně má interpelace se týká bezpečnostní situace ve Středočeském kraji. Dochází k němu často v odpoledních hodinách, lidé jsou upozorňováni, že situace nějak je a že mají varovat děti, co se vracejí ze školy, a podobně. Jsou tam snahy vytvořit domobrany a jisté hlídky.
Je to tři roky staré nezávazné metodické doporučení. Toto doporučení obsahuje především praktické informace k provozu služby v pilotním ověření, přijímání dětí, provoz, přípravu relevantních dokumentů, odkazy na právní předpisy a tak dále. Ze strany provozovatelů mikrojeslí jsou na příručku velmi dobré ohlasy. Na příručce se včetně závěrečné odborné recenze podílela odborná platforma, jejímiž členkami a členy byli rovněž přední čeští odborníci na vzdělávání. Metodické doporučení k plánu výchovy a péče nemělo za cíl připravit závazné postupy. Ty si v podstatě stanovuje každý zřizovatel mikrojeslí sám, protože tato příručka je pouze doporučující. Dále jsou tam zmíněny úplně stejným poměrem kromě již zmiňovaných řešení konfliktů nenásilnou cestou, život v moderní společnosti včetně používání moderních technologických prostředků a také nerozlišování v moderní společnosti osoby podle věku, pohlaví či barvy pleti. Jako zdroj inspirace v těchto principech jsou uvedeny mimo jiné knihy pana Zdeňka Matějčka, pana Ladislava Špačka a publikace České rady dětí a mládeže k Úmluvě o právech dítěte. Dle specifických pravidel pro mikrojesle musí poskytovatel služby připravit plán výchovy a péče před zahájením poskytování služby a seznámit s ním rodiče. To považuji opravdu za důležité. Tím pádem je obsah dokumentu zcela v kompetenci jak rodičů, tak zřizovatele, respektive pečující osoby, a rodiče pak rozhodují, na jakých principech má být jejich dítě vychováváno.
Děkuji za odpověď.
Myslím si, že zmiňování toho, že lidé jsou různí a i rodina má různé formy, není vymývání mozků. Připomenu, že polovina dětí v České republice se rodí mimo manželství. A z té poloviny dětí, které se narodí v rámci manželství, tak se polovina rozvede v následujících letech. Každá čtvrtá rodina v České republice je samoživitelská rodina. To znamená, že ta diverzita evidentně je už součástí našeho života, a zmiňovat to před dětmi není vymývání mozků. Nevychovávají se děti v mikrojeslích, jak vy říkáte, k těmto principům, jenom je vlastně zmiňováno, že existují i jiné formy rodiny než pouze ta tradiční.
Pan poslanec Petr Beitl bude interpelovat ministra školství Roberta Plagu. Prosím.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, při své práci v terénu jsem se setkal s problémem, který vzbuzuje loňská výzva V5 Sport, investice pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. A pozor, termín ukončení dotovaných akcí je do 31. 12. 2020, tedy tohoto roku. Obecně řečeno je tedy na proinvestování 30 mil. jedna zúžená stavební sezóna, samozřejmě pod rizikem ztráty dotace a sankcí. Přitom minimálně v loňském roce byla ve stejném dotačním titulu realizace rozdělena do dvou let. Všichni snad musí vědět, jaké problémy v dnešní době nedostatku pracovních sil a mnohdy i materiálu mají stavební firmy. A tlak na z mého pohledu zcela nesmyslný termín dokončení akce rozhodně nepřispěje k vysoutěžení výhodné ceny pro investory a představuje pro ně neúměrné riziko. Ptám se tedy, vážený pane ministře, co si o tom myslíte, a dále, co vedlo úředníky ministerstva ke stanovení těchto podmínek.
Taktéž interpeluje ministra školství.
Stručně uvedu důvody dopisu.
Situaci se snaží změnit projekt Dětství bez násilí, konkrétně centrum Locika, které spolupracuje například s nadací Terezy Maxové a dalšími. To centrum se specializuje právě na práci s dětmi ohroženými domácím násilím a také s celou rodinou.
Také děkuji a slovo má paní ministryně.
Vážená paní poslankyně, děkuji za vaši interpelaci. Aktuálně MPSV, abychom se vrátili k naší odpovědnosti, připravuje v souladu s opatřením uvedeným v koncepci rodinné politiky pracovní skupinu k problematice primární prevence a práce s rodinou. To znamená, kromě zástupců MPSV také zástupci již uvedeného Úřadu vlády, Ministerstva školství, ale také i Ministerstva zdravotnictví. Pokud budete mít zájem, tak vám pak můžu sdělit ty jednotlivé částky.
Já sama spolupracuji s OSPODem, takže vím, jak to tam probíhá. Protože to je opravdu - myslím si, že na to je potřeba docela dost peněz. To znamená práce s dítětem, které si prošlo traumatem domácího násilí, ať už ono samo bylo fyzicky týráno, anebo má vlastně psychické trauma z toho, že bylo svědkem domácího násilí.
Tak, paní ministryně může odpovědět.
Tak abych odpověděla, abychom nezdržovali, protože se tady páni poslanci tím zabývají.
Tak, já vám děkuji. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Návrh na přerušení zazněl. Já o něm nechám hlasovat. Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Protože největším problémem všech vlád na světě je, že ony sice slíbí různé sliby, ale potom neexistuje jasný mechanismus, jak je dohnat k tomu, aby ty sliby plnily. Údajně je to rozpracované až na úroveň úkolů pro jednotlivá ministerstva. Dodávala to společnost Microsoft. A tento software funguje na Úřadu vlády a umožňuje sledovat, jakým způsobem, v jaké úrovni se plní jednotlivé úkoly, které jsou v programovém prohlášení.